Pak jsme tady v červenci měli novelu zákona o spotřební dani týkající se biopaliv. Novela zákona o spotřební dani každý měsíc. Tohle je zákon, který se týká tabáku! A to patří do zákona, který se týká biopaliv. Kdybych tuhle nesmyslnou argumentaci pana ministra financí přijal za svou - znovu říkám, že je nesmyslná - tak bych se chtěl zeptat: A co máme teď? Teď máme novelu týkající se tabáku, tak jako jsme měli v červnu tu novelu týkající se tabáku. Proč tímto způsobem opovrhuje prací Poslanecké sněmovny! Proč trvá na tom, že dvě stejné věci týkající se tabáku a jednoho zákona musí samostatně procházet legislativním procesem a proč musí mít na to ministerstvo - teď si půjčím, pane ministře, vaše včerejší slovo - proč musíte mít na tom ministerstvu tak strašlivý bordel! Protože takovýhle bordel tam ještě nikdy nebyl! Je toho za posledních mnoho měsíců moc. Prolomení bankovního tajemství je další tabuizované téma, které má být z rozhodnutí vládní koalice prolomeno, a s ním bude zase prolomen kousek svobody a kousek demokracie v téhle zemi. Prosím, vraťme to do druhého čtení a bavme se o tom, jestli opravdu chceme prolomit bankovní tajemství, a otevřít tak další bránu k tomu, že některé brzdy a pojistky demokracie jsou nedotknutelné.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom vysvětlil, abyste neměli pocit, že je to o prolamování bankovního tajemství.
Děkuji za slovo. To je potom těžká řeč. No o šikanu se nejedná, to jsem neřekl. Ale jedná se o prolamování bankovního tajemství. To je prostě neuvěřitelné! Promiňte, pane ministře, víte vůbec, co předkládáte? Předkládáte materiál, který informuje Poslaneckou sněmovnu, že má být prolomeno bankovní tajemství. Z důvodů, které chápu. Také jsem neřekl, že je to šikana. Vy pak přijdete a řeknete: Nejedná se o prolomení bankovního tajemství. Tak si k čertu přečtěte aspoň ten materiál, který nám předkládáte! Tam píšete, že se jedná o prolomení bankovního tajemství!
Zeptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj chce.
Za prvé pochybnosti o tom, zda se jedná, nebo nejedná o legislativně technickou změnu, trvají. Nic proti obsahu toho pozměňovacího návrhu. Na druhé straně stát tady říká: selhávají standardní mechanismy, protože jak Českou exportní banku, tak EGAP vlastní stát. A nejhorší je ta salámová metoda. Nejhorší je to poprvé.
S přednostním právem? Po ukončení rozpravy. Ale samozřejmě máte přednostní právo.
První hlasování o opakování, potom případně o zamítnutí. Ano, nebo ne.
Kdo souhlasí s takto navrženou procedurou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu procedury? To znamená, nyní budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, který přednesl pan předseda Kalousek.
Je to populární zákon o spotřební dani, a přesto se nikdo nehlásí, proto končím obecnou rozpravu. - Pardon, pan předseda Kalousek.
Pane ministře, vaše mlčení na moji otázku se dá vykládat pouze jako neschopnost. Já pořád chci doufat, že je tam nějaký důvod, vážný a věcný, který bychom mohli pochopit, proč tedy dvě novely zákona o spotřební dani týkající se tabáku, které mají vstoupit v účinnost k jednomu jedinému datu, proč musí být podávány zvlášť a zvlášť projít legislativním procesem. Já jsem tohle nikdy nezažil za těch dvacet let, co se tomu věnuji. Prosím, podělte se o ty důvody s Poslaneckou sněmovnou. Pokud tak neučiníte, tak hloupost a neschopnost jsou jediné možné důvody, které si umím představit.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane zpravodaji.
Dobře, tak já se s panem kolegou Kalouskem prostřednictvím předsedajícího podělím. Já jsem si to teď rychle ověřil. Já jsem si myslel, že to není dobře, věděl jsem to dobře. To znamená, tam jsme měli nějaký dluh, deficit, to je pravda, z toho loňského tohoto navyšování a tam to z toho vypadlo. Takže by to byl úplně jiný případ, než je toto.
Opravdu, řezaný tabák a tabák je pořád tabák a pořád se to týká jedné spotřební daně, která je předmětem jednoho zákona o spotřební dani. To vysvětlení, které tady dal pan poslanec Volný jako zpravodaj - já mu opravdu nerozumím. A dnes to ministerstvo navrhuje. My jsme to viděli, když bylo hlasování o biopalivech, kdy poslanecký klub hnutí ANO hlasoval zcela jinak než předseda hnutí ANO.
Já chci poděkovat panu poslanci Fiedlerovi, že odpověděl za mě, aby to nebyl jen dialog mezi námi a panem poslancem Volným. Pan ministr se o žádnou odpověď nepokusil, v duchu pravděpodobně minulého bodu, když nás přesvědčoval, že se tady nejedná o prolomení bankovního tajemství, by nám třeba mohl říci, že se teď vůbec nejedná o zákon o spotřební dani. On nám nikdy neodpověděl. Myslím si, že nám to vždycky zůstane dlužen. Ale především při této příležitosti chci říci, že to české veřejnosti jsou dlužna česká média. Od pana ministra už žádné vysvětlení neočekávám, protože žádné mít nemůže, věrohodné, nicméně si myslím, že tohle česká média dluží české veřejnosti. Není možné, že si toho nevšimla. Ona si toho všimla, jenom mají strach to napsat.
Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pokud nikdo nemá další návrh na přikázání výborům, končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 18. června, kdy jsme také přerušili obecnou rozpravu. Není zájem.
Kdo je proti tomuto návrhu? Dvakrát kladné. Tak. Kdo je proti? Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Nepřeje si. V tom případě otevírám rozpravu.
My jsme v rámci projednávání tohoto tisku po druhém čtení v rozpočtovém výboru přijali legislativně technickou úpravu. Podle stanoviska legislativy, a nemám důvod mu nevěřit, legislativně technická připomínka se dá načíst pouze v průběhu třetího čtení, nemůže to být na výboru po druhém čtení. Za druhé stanovisko legislativy. Tolik na vysvětlení.
Zcela jistě se s tím budeme muset nějak vypořádat. Jsme v rozpravě, ptám se, kdo se hlásí do rozpravy.
Když se nad tím zamyslíte, tak za poslední měsíce je těch věcí, které něco prolamují, příliš mnoho. Registr účtů, registr přestupků, elektronická evidence tržeb, prolomení bankovního tajemství, přístup bezpečnostních složek do daňových přiznání. Já vás moc prosím, jestli byste se nezkusili zamyslet nad tím, že bychom to diskutovali najednou.
To lze považovat za nepřípustný zásah do právní jistoty. Aby se tato nejasnost odstranila, je nezbytné uvést oba návrhy zabývající se zveřejňováním smluv do souladu. S ohledem na problematiku zdravotnického prostředí považuji za komplexnější a na druhou stranu i jednodušší, a tím i levnější řešení zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotními zařízeními v dikci již Sněmovnou schválené transparenční novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, než je řešit prostřednictvím zákona o Registru smluv. Proto se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, ve kterém navrhnu vyjmout smlouvy o úhradě a poskytování zdravotních služeb z aplikace zákona o Registru smluv a ponechat povinnost zveřejňovat tyto údaje v dikci novelizovaného zákona o veřejném zdravotním pojištění. Děkuji vám za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, jak již jsem předeslal v úvodu, já jsem nikdy nezpochybňoval oprávněnost či legitimitu této myšlenky. Nicméně u této právní normy považuji za zásadní tedy to, že tato právní norma ve své komplexnosti, složitosti a rozsahu dopadu dle mého soudu měla být předložena jako vládní návrh. Řada kolegů už tady o tom hovořila, o těch různých dopadech. A když nenastane, tak tedy stát, správce registru, se dostává do prodlení, nenastanou účinky spojené tedy s účinností smlouvy, to znamená tedy, že nedojde ke konzumaci smlouvy, nedojde k plnění. V takovém případě může docházet i ke vzniku škody v důsledku zpoždění, opožděné účinnosti. Já to považuji za snad jeden z největších nedostatků tohoto zákona. Já osobně zastávám názor, a už jsem tady o tom hovořil ve faktické poznámce, že vůbec nevidím důvod pro to, abychom zakládali centrální registr. Už zase se vracím tedy k oné problematice, tedy účinnosti. Zaznamenal jsem i pozměňovací návrh, který z toho má vyjímat individuální příjemce dotací, fyzické osoby. Moc tomu také nerozumím. Já na to poukazuji schválně, protože v tuto chvíli já ani nedokážu domyslet, jak vůbec ten zákon bude vypadat, až ho budeme schvalovat. Jestli to bude hlasování na náhodu. Nerozumím a nejsem si vědom nějaké elementární pevné dohody na konečné podobě toho zákona. Chce se mi trochu postesknout na tomto místě, že je tomu více jak rok, co jsme schválili novelu ústavního zákona, kterým se nově rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Prostřednictvím vás bych pana kolegu Gabala chtěl požádat, aby na mě neukazoval. To se ve slušné společnosti nedělá.
Byl podáván pravděpodobně s předpokladem, že takovýto návrh umožní ještě větší transparentnost, větší kontrolu nad hospodařením s veřejnými prostředky. Samozřejmě můžeme nejen ve vztahu ke státu, ale i k územním samosprávným celkům požadovat nastavení dalších kontrol, dalších kontrolních institucí v nějaké představě, že tím vyřešíme veškeré problémy v naší zemi. Já bych jen připomněl jednu skutečnost. Můžete se zeptat nejen starostů, především starostů těch nejmenších obcí, ale především žadatelů o dotace z územních rozpočtů. Ano, nemusí starostové těch malých obcí takovou podporu a pomoc těmto spolkům vůbec poskytovat. Nemusí. Ta idea, že všechna data budou na jednom místě, stejně neplatí. Ano, mohou být uspokojeny, a pravděpodobně, pokud bude schválen ten zákon, budou uspokojeny iniciativy typu Rekonstrukce státu, odškrtnou si splnění jednoho ze svých požadavků, ať to stojí co to stojí. To je podle mého názoru správná cesta. V mnoha případech se stává -
Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím všechny hloučky, aby případné diskuse nad jiným tématem, než je registr smluv, přesunuly do předsálí.
A také určitě aspoň starostové vědí, že ty dobrovolné svazky jsou různých velikostí. Existuje shoda, že spolupráce obcí by měla pokračovat, že stát by měl takovou spolupráci usnadňovat. Na ně se také vztahují povinnosti ze zákona o svobodném přístupu k informacím.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili písemně pan poslanec Zavadil, tudíž dostává přednost, poté pan poslanec Beznoska, který se hlásí z místa. Prosím, máte slovo.
To je hlavní důvod toho, proč se ten pozměňovák dává. Jinak s Ministerstvem práce je to projednáno.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Beznosku.
Děkuji za slovo, paní předsedající. To je ta vazba na Českou správu sociálního zabezpečení.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, a to pana poslance Beznosku, poté pana poslance Zavadila a poté pana poslance Opálku.
Děkuji za slovo.
Poprosím pana zpravodaje. Ano, pokud nebude vzneseno veto. Budeme o tom hlasovat po ukončení podrobné rozpravy. Není tomu tak. Nemají. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Přihlášeno 116, přítomných, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a nebyl tedy určen garanční výbor, který se bude zabývat tímto zákonem.
Zásadní diskutované ustanovení tohoto zákona se vztahuje k problematice pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku v souvislosti s nastavením správné výše pojistného limitu a společné odpovědnosti cestovní kanceláře a pojišťovny za jeho ustanovení. Novela zákona byla dne 9. července 2014 schválena vládou České republiky a 29. října 2014 byla projednána v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou. Vzhledem k těmto okolnostem bylo znovu Ministerstvo pro místní rozvoj v mezidobí od října do května 2015 součinné při zpracování pozměňovacího návrhu k předkládané novele. Ministerstvo pro místní rozvoj se v průběhu celého legislativního procesu snažilo upravit ustanovení návrhu zákona tak, aby pojišťovny, které nejvíce rozporovaly ustanovení zákona týkající se správného nastavení výše limitu pojistného plnění, jak je uvedeno právě v paragrafu (8) odstavce 2, měly za všech okolností možnost kontroly vývoje tržeb u cestovních kanceláří, neboť výše tržeb je údaj, který je klíčový pro správné nastavení limitu pojistného plnění a další nástroje, které by jim zaručovaly prostředky pro správné stanovení míry rizika. V rámci konzultačního procesu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj součinné s Ministerstvem financí, ale i Českou národní bankou. Bralo v úvahu jejich připomínky a zapracovávalo jejich podněty s ohledem na zachování vyváženosti návrhu zákona tak, aby pozměňovací návrh byl předložen bez rozporu. Zároveň výše uvedené ze strany cestovní kanceláře lze kvalifikovat jako pojistný podvod a pojišťovna by měla postupovat v souladu s právním řádem České republiky. V rámci součinnosti ministerstva při zpracování komplexního pozměňovacího návrhu byla upravena následující ustanovení a následující záležitosti. To tedy v té novele již není. Tyto údaje budou sloužit pojišťovně k získávání pravidelných informací o činnosti cestovní kanceláře a budou sloužit k nastavení limitu pojistného plnění. Další. Na doplněné správní delikty je navázána také pokuta do výše 100 tisíc korun. Cestovní kancelář je povinna vést za každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci o počtu prodaných zájezdů včetně výše tržeb za tyto zájezdy včetně tržeb za poukazy na zájezd. Toto opatření se zavádí pro účely získání informací o hospodaření cestovní kanceláře. V průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu je cestovní kancelář povinna oznámit pojišťovně změnu pojistného rizika, zejména zvýšení tržeb. A další změna. Domníváme se, že Ministerstvo pro místní rozvoj vložilo dostatečné adekvátní právní nástroje do novely pro pojišťovnu tak, aby mohla kdykoliv v průběhu trvání pojištění sledovat vývoj tržeb za zájezdy, což je klíčový údaj pro správné nastavení pojistného a limitu pojistného plnění. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučily usneseními jednomyslně Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 276 ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl předložen v rámci součinnosti ministerstva. Česká republika si pro zajištění tohoto požadavku zvolila systém povinného pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře a nově se navrhuje i bankovní záruka. Dovolte mi závěrem požádat o schválení novely zákona co nejrychleji, aby hlavního účelu novely, kterým je zlepšení ochrany zákazníků cestovní kanceláře, mohlo být dosaženo co nejdříve a nejlépe. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní ministryně. Navrhuji tedy, abychom výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj učinili výborem garančním. Není tomu tak.
Děkuji. Tak si to představme, jak to chodí. Prostě 25. června si zavolá ředitel školy dva učitele a řekne jim: "Hoši, co já můžu dělat? Já nemám peníze na vaše mzdy na prázdniny. Jestli tohle je důstojný systém v 21. století, jak chceme, abychom opravdu uspěli v budoucnu, že budeme chytrý, pracovitý a šikovný národ, no tak to samozřejmě tak můžeme nechat. Prostě podle mě je to jenom praktické. Ten problém tady je, vytvořily ho tady všechny vlády za těch 25 let, čili nechci to svádět nějak lacině na předchozí vlády. Teď je tady snaha o nějaké operativní řešení - to slovo se mi líbilo - s tím, že samozřejmě operativní řešení tady nemůže zůstat na věky. Musí se to řešit nějakým systémovým způsobem.
Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Putnové.
Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne. Řešíme tady oblast, která se týká řetězení smluv učitelů, a myslím, že tady není nikdo, kdo by tuto praxi schvaloval a kdo by fandil těm, kteří tuto praxi provozují. Na druhou stranu je třeba říct, že toto je konkrétní příklad, na kterém vidíme naprostou bezradnost Ministerstva školství řešit jednotlivé problémy. A je to praxe, která je dlouhodobá.
Jestli dobře vidím, tak se nikdo již nehlásí do obecné rozpravy. Je tomu tak. Táži se na závěrečná slova paní ministryně. Až po podrobné rozpravě. A paní poslankyně Putnová, říkám to dobře?